Ten návrh není špatný. To je přece docela logické vysvětlení. Když jsme ráno poslouchali příznivce keynesiána, sociálního demokrata Miloše Zemana, tak mluvil o těch investicích. Já bych to tedy nechal na konec roku 1989, ale budiž. O podílu výdajů na vědu, výzkum, inovace vůči HDP jsem již mluvil. Připomenu vám, že za vaši vlády vzrostl počet státních zaměstnanců o 30 tisíc a mzdové výdaje jenom v té jedné položce jsou proti roku 2013 vyšší zhruba o 28 miliard, což je polovina navrženého deficitu. Tak nejdřív mlčel a pak řekl: Já bych škrtl ty nároky z minulých let. No to je nástroj. To já taky umím škrtnout v tom rozpočtu. To jsou ty reálné úspory. Nároky. Když to neutratíš letos, tak máš nárok a můžeš to utratit příští rok. K tomu jsme - mimochodem k tomu, aby to nebylo v době, kdy ještě neexistovalo kouzelné slůvko nárok, se zřídily státní fondy. Když už něco zřídíte, velmi těžko se to ruší.
Připomínám, že v něm navrhuji v kapitole Ministerstvo životního prostředí snížit dotaci pro nestátní neziskové ekologické organizace z 20 milionů na 10 milionů korun. Podmínky toho programu umožňují v průměru čerpat na každý projekt 100 tisíc korun a podle podmínek programu by každá ta organizace mohla průměrně žádat o dva projekty, což je velmi optimistický odhad. Zbývajících tedy 10 milionů korun navrhuji přesunout na adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy v téže kapitole. Ale ten návrh má určitý symbolický význam také. Například třeba minulý pátek jsme schválili novelu zákona o Šumavě pod významným tlakem ekologických organizací, který každý z vás asi na svých webových stránkách zaznamenal. Mnozí z vás jste pod tlakem Rekonstrukce státu součástí organizace Frank Bold, bývalý Ekologický právní servis, která významně také čerpala peníze z kapitoly Ministerstva životního prostředí. Takže sice malá změna, ale s poměrně podle mého názoru značnou symbolikou. To, že by se těm nevládkám nějak úplně vzala možnost čerpat peníze od státu, tak to tak hrozné není. Nevím, jestli těm dětem také někdo řekne, že bez toho průmyslového zemědělství by spousta miliard lidí na Zemi zemřela hlady. To všechno za 2 miliony korun. Takže vidíte, že nejenom ze státního rozpočtu, ale i z fondových rozpočtů mohou být financovány takovéto nesmysly.
Krásné dopoledne, kolegyně a kolegové, milá vládo. Ono to má určitou logiku v tom, co tady zaznělo už v prvním čtení, ale i v pohledu, jakého charakteru ty pozměňovací návrhy jsou. Jedno podstatné číslo, které zaznívá při vládní rozpočtové samochvále, je číslo plnění za letošní rok. A pravdou je, že pokud se naplní prognóza rozpočtového přebytku, a to zdá se, že opravdu těch 50 miliard korun už nestačí v tom deficitu se vytratit - takže pan prezident bude mít ten problém, že se bude muset zamyslet nad tím, co myslí jako bonmot a co myslí vážně -, tak je to fakt, který si ještě od roku 1993 skutečně nestal. Ale je otázka, jestli je to vizitka tak převratně dobré rozpočtové politiky. Ne že bych bral vážně, že pan ministr financí bude navržen na Nobelovu cenu za ekonomii. Jeden byl za chemii, pan profesor Heyrovský a druhý za mír, což byl básník Seifert. Takže do této společnosti bych si troufl pana vicepremiéra tedy neřadit, to si bude muset ještě chvíli počkat.
Hezké a příjemné dopoledne. Takže politika je jenom hra s čísly a záleží na tom, jak je kdo prezentuje.
Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Stanjura. Ten bohužel není přítomen. V tom případě pan poslanec Fiedler s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Já jen krátce navážu na to, co už říkala kolegyně Černochová. Ono by to bylo logické, kdybyste už nebyli tři roky u vlády. Vy už tři roky vládnete. Už bude končit volební období. Takže vy jste za vaše volební období nebyli schopni vůbec nic změnit v tomto, když to sám kritizujete? Takže já to vůbec neberu tak, že je to nějaká zásluha této vlády. Jsem zvědavý, jestli to bude klesat, i když nám poroste nezaměstnanost. A poslední věc. Ale nesměl bych být členem této Poslanecké sněmovny v tomto volebním období, abych tady nebyl svědkem toho, kdy člen vašeho poslaneckého klubu, který je členem vládní koalice, navrhoval fiktivní pomyslné rozparcelování solárních elektráren tak, aby jim zachovali vysoké dotace. To naprosto znevěrohodňuje to, co jste říkal. Děkuji za slovo.
Chci říct, že je to právě vaše strana ČSSD, která na dlouhé období zdiskreditovala obnovitelné zdroje v očích veřejnosti právě nastavením oné nehorázné podpory. Takže odpovědnost je čistě na vás, pane premiére, na vaší straně. A neshazujte to prosím na někoho jiného.
Děkuji.
Tato situace vygradovala okolo roku 2008, 2009 a 2010, a přestože i podle stávajícího zákona tehdy regulační úřad mohl snižovat - není pravda, že nemohl, mohl! - nesnížil ani o jedno procento. A teď tady je důsledek. Že to nese státní rozpočet, je proto, aby to nebylo na bedrech občanů a firem v České republice. Existují cesty. Ale není to -
Váš čas, pane poslanče, omlouvám se.
Tato vláda ani předchozí vlády sociální demokracie nejsou viníkem této situace.
A dovolím si uvést jenom rychle několik čísel nebo faktů. Ale to je opravdu detail. To je docela podstatné. Ty projekty se nějakým způsobem schvalují. Náš český schvalovací nebo vůbec ten procedurální mechanismus je jedním z nejsložitějších v Evropě. Řada mých kolegů rozhoduje o investicích, které jsou v našich penězích v řádech desítek milionů nebo i stovek milionů sami. A s plnou odpovědností za takové investice. Já musím i s několika málo miliony jít do vlády. Máme další kontrolní mechanismy. Máme státní ověřování jakosti.
Sto tisíc korun, pokud se někdo zaváže, že bude sloužit jako strážník městské policie. A já věřím, že příslušníci bezpečnostních sborů vás budou oslovovat s otázkami, co vy jako zákonodárci pro jejich neutěšenou situaci budete ve zbytku svého volebního období dělat. Pan premiér jim toho nasliboval hodně při minulém jednání v minulém týdnu, ale zároveň čestně také řekl, že nemůže uzavřít žádný závazek, protože on je premiérem jenom do konce tohoto volebního období. Co bude dál, v podstatě nikdo neví. Pan premiér mně zezadu napovídá, ano, rozhodnou voliči. Ale pokud přijde nová vláda, zase se bude rozkoukávat.
Děkuji, pane poslanče, a prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Foldynu.
Já bych to zjednodušil. Já bych chtěl jenom říci, že ty roky od roku 2006 do 2013 se ten rozpočet neprožíral. To je rozumné? Co jsme asi tak měli dělat? Vy jste je prožrali se svými kámoši! Promiňte, to jsem chtěl říci.
Prosím k mikrofonu pana poslance Grospiče.
Tak se to prostě musí řešit. A musí to řešit vláda. Mnohá místa včetně Prahy si tak vyřešila problém, ale tak ať se stát, prosím pěkně, k tomu postaví čelem a u těch nejkrizovějších lokalit zřídí stálé služebny policie, třeba s deseti policisty. A že je to utopie? Proč? Ve státním rozpočtu to ani nepoznáte. Na vyplácení dávek bez další motivace pracovat nebo na podporu agrokomplexu či dotací na nějaká Čapí hnízda. Co je třeba udělat k tomu, aby tyto postižené kraje úspěšně prošly obměnou? Ta už pomalu končí a my musíme najít jiný způsob, jak tyto kraje, aby se uživily. Tak jak to udělaly -
Uplynula 13. hodina.
Tyto regiony prošly výraznou obnovou, samozřejmě za pomoci vlády, a dnes jsou z nich regiony, kde lidé rádi žijí, kam se rádi vracejí a odkud neutíkají mladí lidé. K něčemu takovému musíme najít sílu a odvahu a například v tom Porýní a Porúří se inspirovat. Nicméně si myslím, že za ty desítky let má kraj Ústecký, Moravskoslezský a další, máme těmto krajům co vracet. A pokud se objeví podobný záměr, tak věřím, že bude podpořen na vládní úrovni. Pokud Ústecký nebo Moravskoslezský kraj něco potřebuje, tak je to plán obnovy. Bohužel vláda promeškala období hojnosti a se žádným komplexním plánem obnovy nepřišla. Já se snažím aspoň malou částkou pomoci právě v mém pozměňovacím návrhu. Vláda předložila rozpočet, kde vytváří schodek zhruba 60 mld. korun. Tento schodek je většinou vynakládán na navýšení platů státních úředníků, bohužel ne na obnovu krajů postižených těžbou. Pro státní rozpočet je to zanedbatelná položka, pro těžbou sužované kraje částka významná a vítaná.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. A poslanci klubu sociální demokracie se fotí ve Státních aktech nyní.
Nechci hodnotit efektivnost takto vysoké podpory.
Prosím k mikrofonu pana poslance Seďu. Prosím, máte slovo.
Zároveň jsem navrhl snížit výdaje kapitoly 396 Státní dluh, ukazatel obsluha státního dluhu, o částku 15 milionů korun. Je pro mě nepříjemným překvapením, že ministr financí, který slíbil rekonstrukci této nemovitosti, tento návrh nedoporučil s odkazem, že vše bude řešit na základě memoranda Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten mimo jiné a také Ministerstvo financí tlačí na Okresní soud v Uherském Hradišti, aby memorandum podepsal a bývalou věznici potvrdil za nepotřebný majetek. Přitom je zřejmé, že smysluplné využití této nemovitosti je právě pro okresní soud, státní zastupitelství, mediační a probační službu, či dokonce i pro finanční úřad a také pro menší muzeum totality, protože v této budově trpěli za protektorátu a v 50. letech naši spoluobčané. Ještě připomínám, že objekt bývalé věznice je prohlášen za kulturní památku. Podle mých informací má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vypracovat teprve studii využitelnosti, což dle mého názoru opět zpozdí tuto rekonstrukci. A pokud se okresní soud vzdá tohoto majetku, který vyhlásí za nepotřebný, tak je zřejmě vymalováno. Z tohoto důvodu vás žádám, vážené kolegyně a kolegové, o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.
Prosím k mikrofonu pana poslance Kaňkovského. Prosím, máte slovo.
Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. V rámci dnes hlasovaných pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu si vás dovoluji požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který navrhuje přesun v rámci kapitoly 313 MPSV, a to na podporu programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny v sociálních službách ve výši 322 milionů korun. Jen připomínám, že v uvedeném dotačním programu eviduje MPSV žádosti za více než 2 miliardy korun a tato částka dále narůstá. Přes veškerou finanční podporu krajů i dalších subjektů je kontinuální podpora investic v sociálních službách nezbytně nutná, přičemž původně navržená částka ve výši 127 milionů korun je z tohoto pohledu nedostatečná.
Prosím k mikrofonu paní poslankyni Chalánkovou.
Proto o tom hovořím, protože už je to mnoho let, kdy tento záměr se tady objevil, a jsou zde dvě možnosti řešení celé této budovy nebo tady toho úřadu práce v Jeseníku, protože v Jeseníku existuje velká budova, kterou stát získal už dříve od Rudných dolů Jeseník. Po zrušení tohoto Okresního úřadu v Jeseníku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových několikrát jednal s městem Jeseník. To není teď předmětem tohoto mého sdělení. To znamená, měly by tam být úřady České správy sociálního zabezpečení, úřadu práce a zároveň také některé úřady tohoto města Jeseník. Město Jeseník se neustále snaží, aby dokázalo racionálně vysvětlit a racionálním způsobem využít budovu, která již ve městě Jeseník stojí, to znamená ten bývalý úřad, tedy ten v uvozovkách Pentagon. Ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí dochází neustále k úpravám parametrů, k různým podmínkám. Jednání bude probíhat nyní asi 20. prosince, pokud mám správné informace. Proto bych chtěla apelovat, je správně, ať jsou investice, právě že investice jsou potřebné a jsou samozřejmě potom dobře dokladatelné v této kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí, ale ať tyto peníze jsou vynakládány velmi účelně, ať zde nedochází k mrhání finančních prostředků nebo k výstavbě nepotřebných budov.
Prosím, máte slovo.
Odůvodnění jsem říkala již v předchozím čtení, nicméně bych chtěla poukázat pouze na jednu věc, protože bych nechtěla opakovat to, co tady řekl kolega Seďa. Jeho proslov byl správný a vyčerpávající, co se týká věznice v Uherském Hradišti. Nicméně mě velice mrzí, jakým způsobem se staví Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který spadá pod Ministerstvo financí, k celé záležitosti a postupuje z mého pohledu velice nekonstruktivně, jak již tady bylo řečeno. Věznice by se měla opravovat na základě memoranda, které bylo uzavřeno na jaře tohoto roku při návštěvě ministra financí a ministra kultury v Uherském Hradišti. Je to potřebný majetek pro okresní soud.
Prosím, máte slovo.
Kancelář prezidenta republiky o stejnou částku v ukazateli platy zaměstnanců v pracovním poměru, vyjma zaměstnanců na služebních místech. Dovolte, abych svůj pozměňovací návrh stručně zdůvodnila. Chtěla bych podtrhnout, že návrhem nedochází ke změně výše prostředků rozpočtovaných na plat prezidenta republiky. Snížení navrhuji v reakci na dlouhodobý stav, kdy Kancelář prezidenta republiky neodvádí profesionální práci a zostuzuje Českou republiku a instituci prezidenta republiky doma i v zahraničí, ať už se jedná o lživá vyjádření hradního tiskového mluvčího, neschopnost hlavního protokoláře zajistit včasný příjezd pana prezidenta na státní pohřeb bývalého prezidenta Slovenské republiky Kováče nebo fakt, že v čele Kanceláře prezidenta republiky stojí už několik let člověk bez bezpečnostní prověrky. Brzy to budou už čtyři roky. Nejsou to ale jediné přešlapy, kterých jsme byli v podání těchto pánů svědky. Vzpomeňme, že při přijetí generálního tajemníka NATO pana Stoltenberga na Hradě visela vlajka OSN místo vlajky NATO. Také prezident republiky Zeman kritizoval velvyslance Schapira, že se nezúčastnil na oslavách státního svátku 28. října na Hradě. Prý tuto informaci obdržel od hradního protokolu. Hradní mluvčí Ovčáček následně reagoval, že pan velvyslanec byl sice přítomen, ale že byl neviditelný. A neviditelnému prý netřeba se omlouvati. Vzpomeňme si, jak Ovčáček reagoval na pozdní přílet prezidenta na pohřeb bývalého prezidenta Slovenské republiky Kováče. Nemířil kritiku do vlastních řad, ale obvinil z pochybení Řízení letového provozu. Další kapitolou je pan kancléř Mynář. Ti si stěžují na ony zmatky a nesmyslné příkazy a viní z nich právě kancléře Mynáře. Ten například nařídil uzavření východní brány u Černé věže, což způsobuje komplikaci řadě zaměstnanců a členů Hradní stráže. Důvody jsou podle všeho čistě soukromé. Pan kancléř bydlí u této věže a v místě je prý velký provoz a pan kancléř chce klid. Zřejmě to není jediná situace, kdy své soukromé zájmy realizuje prostřednictvím svých úředních pravomocí. Kancléř Mynář si například, údajně, nechává otevírat Jelení příkop, protože si tam potřebuje zaběhat. A poslední kapkou či vrcholem je to, že Hradní stráž musí vzdávat kancléři poctu. Tato pocta přísluší však jen prezidentu republiky, ústavním činitelům či státním návštěvám, případně vojenským osobám, nikoli však kancléři prezidenta republiky. V důsledku tohoto chování hradního kancléře o odchodu uvažuje třetina nejzkušenějších členů útvaru. A mohla bych pokračovat dál, ale mám za to, že už zaznělo dost. Smyslem návrhu je v první řadě vyslat zprávu směrem k panu prezidentovi, že pohár trpělivosti Poslanecké sněmovny začíná přetékat. Je to právě prezident republiky, kdo je za své spolupracovníky a jejich excesy odpovědný. A dokud bude ve svém okolí trpět, ba přímo či nepřímo podporovat neprofesionální a nedůvěryhodné osoby, nejeví se jako ospravedlnitelné, aby se na jejich odměňování podíleli daňoví poplatníci. Ráda bych doplnila, že včera avizovaný odchod Jindřicha Forejta na mém návrhu nic nemění. Ano, pan Forejt leccos pokazil, pan Forejt má máslo na hlavě, ale určitě ho tam nemá víc než pánové Ovčáček, Mynář nebo třeba tajemník pan Nejedlý. Bylo by špatné, kdyby se v trochu senzacechtivé debatě o Forejtově konci na jejich přešlapy zapomínalo.
Děkuji, paní poslankyně, a prosím k mikrofonu pana poslance Kořenka, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo.
Já jsem si jenom všiml, po druhém čtení říkal pan ministr financí, že nepodpoří žádný pozměňovací návrh, který bude brát peníze z obsluhy státního dluhu. Nejsem členem hospodářského výboru, nevím, možná i hospodářským výborem.
Děkuji.
Tentokrát ale Senát nenašel něco, o čem jsme nevěděli. My jsme tady opakovaně upozorňovali na kolizi s Ústavou, pokud Ústavou zaručené příjmy chcete obcím omezit běžným zákonem. Neslyšeli jste, dělali jste, že jste neslyšeli. Teď uvidíme, jak se zachováte k tomu zamítnutí ze strany Senátu.
Milé kolegyně, milí kolegové, prosím, abyste své hovory přenesli do předsálí. Ty, kteří se neztiší, tak je budu jmenovat osobně a vyhazovat osobně do předsálí.
Takže se vrátím k tomu. Ale tady vytváříme položku sice s nulou, ale pro úřad, který ještě nevznikl. To není o tom, jestli odhadujeme, jestli bude vyšší daňový příjem, nebo nižší. Tady vytváříme něco, co ještě neplatí. Podle mě je to úplně nehlasovatelné. Ale proč o tom mluvím? Podívám se, kde to Ministerstvo spravedlnosti našlo. Pane ministře financí, ani ten Pelikán vás neposlouchá! Je to Ministerstvo spravedlnosti, které dostává peníze na úkor obsluhy státního dluhu. Nejsem to schopen nikde dohledat. A do toho - nic proti Národní galerii, ale takový malinký medvídek, že? To ministr kultury nevěděl, když připravoval návrh státního rozpočtu? Já když nevím, tak se zeptám. To je podle mě problematické zkrácení výdajů. Další pozměňovací návrh, a to je třetí dotaz na nepřítomnou ministryni práce a sociálních věcí. Správně, ale proč jsou v rozpočtu?